Já jsem poprosil Úřad vlády, aby mi poskytl výstup z tohoto informačního systému. Ony samozřejmě existují různé neziskové projekty, které to mapují. Já jsem se koukal na některé projekty, které má třeba organizace Demagog.cz. Ale myslím si, že to nedosahuje úplně toho rozsahu, který má vláda k dispozici v tom informačním systému. Ono když se podíváme totiž na tu publikaci A myslím si, že velká část z nich vlastně vůbec není plněna, není realizována. Ten zákon zkrátka Ministerstvo spravedlnosti nepřipravilo. Zdůvodňovalo to tím, že čekalo na nějakou evropskou legislativu, která bude přijata, která bude upravovat whistleblowing. Samozřejmě se vyrojila řada různých spekulací, jestli to nějakým způsobem souvisí s tím byznysem, kde v Agrofertu je chov velkého počtu zvířat. Vzhledem k tomu, že ta problematika je široká, tak bych rád nechal i možnost ostatním poslancům se vyjádřit.
Já vám děkuji.
Já musím říci, že si do jisté míry práce pana předsedy vlády Babiše vážím. Na druhé straně jsem měl obdobné problémy jako kolega Michálek. A možná by vás mohla zajímat jeho písemná odpověď, kterou vám v této souvislosti přečtu: Vážený pane poslanče, interpeloval jste mě ve věci absencí na jednání Poslanecké sněmovny. Ano, máte pravdu v tom, že vyjádřeno v procentech nevypadá má přítomnost na jednání Sněmovny ideálně. Nicméně vy sám v interpelaci nepopíráte, že by penzum vládou odvedené práce ve prospěch našich občanů bylo malé. A přesně to si myslím, že je mnohem podstatnější fakt než má absence na jednání Sněmovny.
Pan poslanec ještě položí doplňující dotaz. Prosím.
Souhlasím, respektuji veřejný zájem, ale právě ten dotaz směřoval, jestli nemělo spíš to rozhodnutí o udělení výjimky, která byla odůvodněna především tím veřejným zájmem, počkat do té doby, než budou ty stavby alespoň někde na papíře. Děkuji za dodatečnou odpověď.
Děkuji. Pan ministr bude reagovat na doplňující dotaz. Prosím.
Tak my jsme přesvědčeni, že nedopouští. Ale znovu říkám, je to vždycky rozhodnutí opravdu naprosto adekvátní té situaci, kterou dělá v tu chvíli ten úředník. A uvědomuje si, že to může být přezkoumáno a že to prostě musí obhájit i v nějakém řízení v rámci případného odvolání, což se samozřejmě může stát i v tomto případě. A také právě předpokládáme, že dalších možná několik let bude pokračovat prostě proces ještě povolování té vlastní těžby se všemi správnými lhůtami.
Děkuji a nyní paní poslankyně Langšádlová bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci zásoby léků. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, já se na vás obracím jako na ministra zodpovědného za to, jaké léky a v jakém množství má Správa státních hmotných rezerv ve svých zásobách. Pro představu, například Polsko má ve svých strategických zásobách až tisíc druhů léků, tak aby v každé lékové skupině měli odpovídající objem alespoň jednoho léku. Domnívám se, že strategické lékové zásoby našeho státu by měly být propracovány tak, abychom v krizových situacích byli schopni zabezpečit požadavky na léky pro naše občany. Navíc tyto zdroje by mohly pomoct i v situaci, kdy dochází k výpadkům dodávek léků do lékáren a nemocnice se potýkají taktéž s výpadky léků.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď na tuto interpelaci.
Děkuji za slovo. Stálo to asi 400 milionů korun. Takže já jenom dokládám to na tom, že v zásadě je třeba vždy být v tomto směru velmi obezřetný a mít to důkladně promyšleno, protože jedna věc je skutečně mít dostupné léky, nějaké esenciální léky skutečně, které jsou nenahraditelné a tak dále, a druhá věc je vnímat to riziko nějaké finanční ztráty, nakládání s veřejnými prostředky. Pokud se ty léky nespotřebují, tak pak jsou zkrátka zničeny, protože samozřejmě expirují v nějakém čase. Shodou okolností také kolegové z ministerstva byli na návštěvě v Polsku, kde vnímali nějaké podněty. A příští týden se uskuteční schůzka zástupců Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Správy státních hmotných rezerv na toto téma. Příští týden je na to schůzka a budeme hledat různé varianty řešení. Je také třeba si uvědomit, že některé léky jsou nahraditelné, nejsou skutečně ty esenciální. Někdy je to skutečně otázka třeba jenom chyby v distribuci. Mimo jiné i proto máme ve Sněmovně zákon o léčivech, který toto má řešit. Zvážit to, aby třeba právě byl nastaven nějaký mechanismus zpětné distribuce. Se Státní správou hmotných rezerv jsme v kontaktu a díváme se na zahraniční příklady.
Prosím.
Děkuji za slovo. Chápu, že jsou drahé. A chtěla bych vám opravdu poděkovat, že se tím zabýváte, a poprosit vás, jestli mi můžete říct, dokdy vlastně budou v té Správě státních hmotných rezerv.
Tak paní ministryně bude reagovat.
My jsme se touto myšlenkou také zaobírali. V podstatě jsme ji zavrhli, protože by pak na tom byly bity všechny rodiny, které automaticky posílají děti do školy. Muselo by se přistoupit k systémovému opatření. A právě ten hlavní motiv bylo poskytování veřejných služeb bezplatně pro tyto děti a ty pak vnímaly školu pozitivně. Ale já jsem ochotna i na školském výboru tuto věc diskutovat, protože smyslem toho opatření je, aby ty děti měly budoucnost. A bez dokončené základní školní docházky žádnou mít nebudou.
Jedna omluva. Pan poslanec Jakub Michálek přednese svoji interpelaci na ministryni spravedlnosti.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem si vědom, že proběhla návštěva našich sousedů v Německu s panem doktorem Springrem, kde ministerstvo zkoumalo možnosti nasazení elektronického spisu.
Další interpelace je interpelace pana poslance Vojtěcha Munzara na ministra průmyslu Karla Havlíčka.
Vážený pane vicepremiére, přednedávnem premiér tvrdil, že vyjedná v Evropě to, aby jaderná energie byla uznána čistým zdrojem energie, a také záruky, že Česká republika může dostavět své jaderné elektrárny. V Evropské radě pouze konstatovali, že některé státy mají jadernou energii jako součást svého energetického mixu. A nyní dokonce Evropský parlament nezařadil jadernou energii mezi čisté zdroje. Ta věta z Evropské rady, to se mi zdá trochu málo, i když chápu, že vyjednávání není jednoduché. Přesto jste souhlasili s obřím závazkem uhlíkové neutrality do roku 2050, která bude stát náš stát a naše občany stovky miliard korun. Bohužel jste nepostupovali nekompromisně a na vyjednávání slibované výjimky jste vlastně rezignovali. Znamená to tedy, že budeme mít horší podmínky financování této energie. Hrozí, že Česká republika bude nucena v horizontu několika let opustit stávající zdroje, ale možná je nebudeme mít čím nahradit. Co budete dále dělat, abyste zajistil stabilní dodávky energie pro Česko? Jaký bude další postup? A jak ve chvíli, kdy jste zároveň dnes i ministrem dopravy i ministrem průmyslu a obchodu, dokážete zajistit, že budete mít dostatek času na zajištění a dohled na tendry na dostavbu nových bloků českých jaderných elektráren? Děkuji za vaši odpověď.
Další interpelací je interpelace pana poslance Víta Kaňkovského na ministra zdravotnictví.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. A chtěl bych se zeptat, jaká opatření v tomto směru děláte. Jsou to hlavně ta dlouhodobější, to znamená přijímání více studentů na lékařské fakulty právě na stomatologický směr, že jste vypsal i nějaký dotační titul na nové ambulance. Jak jim máme odpovídat, když nás osloví s těmito dotazy?
Prosím, pane ministře. Další.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, já tu ještě jsem. A vnímám to závažně, protože samozřejmě sledujeme tu situaci také, nejsme slepí. Ono to vyplývá i z dat, která máme k dispozici. To znamená, drtivá většina z těch stížností aspoň na takovémto malém vzorku se týká stomatologie.
Dokonce už v minulém volebním období jsem to sám navrhoval.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tohle by mě zajímalo, jaké je řešení tohoto problému, a především i v souvislosti s tématem této interpelace, jak probíhá koaliční vyjednávání na toto téma. Vím, že ČSSD také slibovala snížení zdanění práce především těch nejchudších zaměstnanců, což si myslím, že je velmi žádoucí. Ostatně jsem opakovaně navrhoval zvýšení základní daňové slevy na poplatníka.
To, že je někdo současně poslancem a ministrem, ho možná může omlouvat z přítomnosti na hlasování Sněmovny, ale nemůže ho to omlouvat z přítomnosti na interpelacích. To je prostě věc, která takhle je, to je součástí práce člena vlády, chodit zde na interpelace, být zde přítomen, a nezmění se to ani se zavedením klouzavého mandátu. To bych chtěl předeslat. Věřím, že toto volební období jsme blízko tomu, aby se to konečně dostalo do Sněmovny, takže bych se rád zeptal kdy, protože ten čas, během kterého můžeme stihnout nějakou náročnější legislativní práci, se prostě krátí.
Tak.
Také já jsem interpeloval pana premiéra Babiše z jeho nepřítomnosti ve Sněmovně jako celek.
Děkuji.
A poněvadž ani ze stávajících materiálů jsem nevyčetl, jak by měla fungovat daná, řekněme, platební brána pro platbu za kupony, tak bych se chtěl ujistit, jak to bude.
Takže obecně problém to je. Ale určitě nerezignujeme, pracujeme na tom i se zdravotními pojišťovnami. A tak jak je nastavena vlastně ta úhradová vyhláška pro tento rok, tak skutečně má motivovat zubaře, aby se starali o registrované pojištěnce, protože ta úhrada je vázána na registraci pojištěnců. To je asi ta, řekněme, nejrychlejší možnost. A musím říct, že o ten dotační program je poměrně zájem. Takže jsou to i větší města a pracujeme na tom. Máme na to připravené peníze a ty dotace udělujeme.
Pan poslanec chce doplnit svůj dotaz.
Já děkuji panu ministrovi za jeho odpovědi a vážím si toho, že ministerstvo v tomto směru podniká kroky. Nicméně chtěl bych se zeptat ještě právě na tu spolupráci s Českou stomatologickou komorou. V podstatě se nám trošku vysmáli, operovali čísly, že máme největší počet zubařů na počet obyvatel. Ale to upřímně řečeno občana neuspokojí. Protože oni říkají: my některé výkony máme málo hrazené, a proto je nechceme dělat. A potom je tady jedna otázka, na kterou se hodně ptají občané, a to je zaměstnávání zubařů nebo stomatologů z jiných zemí, že v některých oblastech by je přivítali, a stomatologická komora tomu klade někdy možná až příliš velké bariéry.
To znamená, tam si myslím, že ani ten stomatolog si úplně nemůže až tak vybírat jako třeba někde v centru Prahy.
Takže další na řadě je pan poslanec Petr Bendl s interpelací na pana ministra životního prostředí Richarda Brabce.
Pro některé zemědělce to znamená doslova existenční starosti.
Interpelace bude zodpovězena písemně. Další v pořadí je pan poslanec Marek Výborný s interpelací na ministra Karla Havlíčka. Nevidím ho v sále. Dále je zde interpelace paní poslankyně Richterové, ani tu zde nevidím v sále.
Vážená paní ministryně, domácí násilí zažívá v Česku každé desáté dítě, tedy dvě až tři ve školní třídě. Jen od ledna do srpna v loňském roce bylo utýráno šest dětí. Další tisíce jsou pak bezmocnými svědky násilí páchaného nejčastěji otcem či druhem na matce. Na včasnou specializovanou pomoc dosáhne jen nepatrný zlomek dětí. Dokonce ani pro všechny nejzávažnější případy neexistuje adekvátní forma pomoci. Než se dětem z postižených rodin dostane odborné pomoci, trvá to rok až šest let.
Já vám chci poděkovat za odpověď. Můj bod, nebo vlastně novela zákona je zařazena na této schůzi, ale než se na ni dostane, tak to bude chvíli trvat. Takže věřím, že nic nebude bránit, když se tento provoz rozjede během roku 2020, a že nic nebude bránit tuto novelu přijmout.
Děkuji. Paní ministryně chce - asi nechce reagovat na doplňující dotaz. Takže se posuneme dál a já prosím pana poslance Kohoutka, který bude interpelovat pana ministra Havlíčka, který je omluven, ve věci náklady na elektrickou distribuční síť. Prosím.
Vážený pane nepřítomný ministře, prosím o informace, kolik stát a spotřebitele stojí výstavba a údržba distribuční sítě elektřiny. Prosím také o informace, kdo a kolik a z jakých zdrojů na údržbu elektrické distribuční sítě čerpá. Prosím také o vyčíslení nákladů na páteřní přenosovou soustavu elektrické energie. Předem děkuji za odpovědi.
A já prosím pana poslance Martínka, který bude interpelovat pana ministra Brabce ve věci povolení těžby v Tlustci. Připraví se paní poslankyně Langšádlová.
Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů byla udělena z důvodu převyšujícího veřejného zájmu ve vztahu ke strategickým dopravním stavbám, na které je vytěžené kamenivo potřeba. Železnice zahájí přípravné fáze výstavby nejdříve v roce 2023, obchvaty Mimoně, České Lípy, Nového Boru a Turnova jsou zatím jen na papíře, a to už desítky let. Dokud nebudou zaneseny změny do územních plánů a neproběhne výkup pozemků, nemá smysl těžbu zahajovat. Neměl by být kámen použit výhradně pro tento účel? Ročně se v lomu vytěží 840 tisíc tun kvalitního čediče, který bude prodán pravděpodobně mimo kraj, mimo Českou republiku. Dojde k odtěžení podstatné části kopce, produkci spalin při dopravě kamene, vibracím, zvýšené prašnosti a hluku. Opravdu je surovinovou strategií České republiky vytěžit vlastní zdroje na prodej do zahraničí, a pak suroviny draze nakupovat zpět?
A prosím pana ministra o odpověď.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Ministerstvo v této chvíli se vyjadřovalo k výjimkám, ten proces se táhl poměrně dlouho. Ministerstvo tedy nepovolilo těžbu, což dělá samozřejmě až báňský úřad, nýbrž jsme potvrdili rozhodnutí příslušného krajského úřadu. A co je důležité a opravdu je to na to, co vy se i ptáte, že ta těžba samozřejmě nezačne okamžitě. To znamená, já chci říct, že ta politika tam nehraje prostě žádnou roli. To je vždycky nějaké konkrétní správní řízení. Jak víte, je přezkoumatelné. V tomto případě došlo k tomuto rozhodnutí.
Pan ministr bude reagovat na doplňující dotaz. Prosím.
Točí se v tom několik miliard korun ročně, je to velmi zajímavý byznys, ale bohužel pak ty léky nejsou k dispozici českým pacientům. Takže to je také novum. Takže věřím tomu, že toto také pomůže.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, mám žádost, která se týká zatopené pískovny Sandberk u Kolína. Rozhodl tak navzdory připomínkám obce Starý Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín a České inspekce životního prostředí. Děkuji a dovolte, abych vám předal kopii rozhodnutí.
Děkuji. Děkuji za dodržení času a prosím pana ministra o odpověď na tuto interpelaci.
Ale děkuji za tu interpelaci, pane kolego, děkuji za slovo. Ale kdo se může odvolat? Odvolat se může dotčená veřejnost, to jsou občanská sdružení nebo dotčená obec. Takže nemůže to být České inspekce životního prostředí, znovu opakuji, může to být obec, může to být dotčená veřejnost. Tady je trochu zvláštní, že v průběhu toho zjišťovacího řízení byla měsíc lhůta pro vyjádření, ale vlastně nikdo z veřejnosti se nevyjádřil. A tady znovu musím upozornit, že místo petic je jediné účinné řešení podání odvolání. Ale stále ta lhůta tedy je, a protože to rozhodnutí bylo vydáno podle mých informací v pátek 17. ledna 2020, tak ta lhůta pro odvolání je přibližně do poloviny února. Takže je ještě o něco delší a ten prostor tady existuje. V případě, že by byly důvodné pochybnosti o tom, že dotčené rozhodnutí krajského úřadu je v souladu s právními předpisy, je možné podat podnět k přezkumu tohoto rozhodnutí a podnět k přezkumu by potom směřoval proti pravomocným rozhodnutím. A já v této chvíli opravdu nechci spekulovat, jak se rozhodne.
"Vážený pane ministře, jsem poslední žijící lidická žena. V Lidicích bydlím, a dokud ještě žiji, chci ve jménu té historické pravdy pro Lidice pracovat. Proto mě velmi znepokojila zpráva o ředitelce památníku Lehmannové.
Přerušuji jednání do 10.05 a uvidíme, zda se podaří zajistit kvorum.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. V hlasování číslo 66 rozhodneme o návrhu na přerušení interpelace poslance Michálka na předsedu vlády. Kdo je pro přerušení? Návrh byl přijat. Jednání o této interpelaci bylo přerušeno. Děkuji. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane ministře, členové vlády, dovolím si krátce uvést svou interpelaci na ministra obrany Lubomíra Metnara ve věci nestandardního nákupu vrtulníků pro Armádu České republiky.
Tato jediná chyba v celém projektu, a tuto chybu jsem přiznal, neměla v žádném případě žádný vliv na realizaci projektu a v souvislosti s tímto jsem již minulý týden přijal jasná pravidla, aby se tato chyba neopakovala. Ministerstvo obrany v případě této veřejné zakázky od počátku postupovalo plně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel zvolil zadávací způsob, který plně odpovídá všem tuzemským a unijním obecně závazným předpisům. Je to situovaný nebo postavený systém jako přehledový systém pro zajištění pouze vzdušných cílů. Je zde zásadní rozdíl nejen v požadované funkcionalitě použitých technologií, ale především ve složení systému. V závěru nezávislého posudku je explicitně uvedeno, že cena je v místě a čase obvyklá a nespekulativní.
Právo na doplňující dotaz bude mít pan poslanec.
Děkuji za odpovědi. A doplňující otázka je ve smyslu, kde na to vezme Ministerstvo obrany peníze.
Tak, pan ministr má slovo.